Děkuji Pavlu Kováčikovi.
Vážené dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout jako první bod dnešní schůze bod s názvem Odsouzení politicky motivovaného násilí. A návrh toho usnesení to taky bude potom.
Nyní pan předseda Faltýnek.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Nebudu číst všechny ty zákony.
Jsem si vědom toho, že ve veřejném prostoru padlo mnoho argumentů, že se jednalo o cestu soukromou, a že tedy ústavní orgány do toho nemají co mluvit. To by bylo hezké, kdyby tam pan kolega skutečně vystupoval jako soukromá osoba. Pokud by tam vystupoval jako Zdeněk Ondráček z Trutnova, tak bych si toho pravděpodobně ani nevšiml. Nicméně on tam vystupoval jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přijímal protokolární pocty, které přísluší oficiální delegaci. Vzhledem k tomu, že toto vystupování i ty přijímané pocty jsou v přímém rozporu se zahraniční politikou vlády České republiky, pokládám za nezbytné, aby ta instituce, jejíž je pan Ondráček členem, k tomu zaujala jednoduché stanovisko, že se od této cesty distancuje. Tím znemožníme nepřátelské propagandě, aby říkala, že na té cestě byl reprezentant Poslanecké sněmovny. Myslím si, že to je nesmírně důležité. Může to proběhnout velmi krátce. Zařazení tohoto bodu navrhuji na tento čtvrtek 30. května jako první bod po písemných interpelacích.
Tak ještě chvilku počkejte.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Náš klub o této záležitosti vedl diskuzi na našem dnešním jednání. Jednohlasně jsme se připojili k této výzvě a jsme přesvědčeni, že usnesení Poslanecké sněmovny by této výzvě dodalo náležitou váhu. V současnosti jsme bohužel svědky opětovně zesilující tendence antisemitismu v Evropě i ve světě. A to je tedy i další důvod, proč by země Západu, jako je ta naše, měly jasně deklarovat, že Izrael a židovský národ jsou našimi spojenci, že nás pojí nejen společná historie, kultura, ale i námi vyznávané hodnoty. Proto bych vás chtěla moc poprosit o zařazení tohoto bodu a v jeho rámci o schválení usnesení v tomto znění - dovolím si vám to usnesení teď při projednávání programu přečíst, abyste věděli, že v tom není skryto nic jiného než skutečně dobrý úmysl postavit se jednoznačně na stranu Izraele, jako jsme to činili v minulosti několikrát. Usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael iniciovala společný přesun velvyslanectví zemí Visegrádu do Jeruzaléma." Myslím si, že by to byl krok, který by byl prospěšný pro nás pro všechny. Děkuji za pozornost.
Pokud toto nezařídíte, tak nechoďte sem vyprávět něco o práci ve zdravotnictví!
Je hezké, jak hovoříte, je hezké, jak si tleskáte, ale pořád jste zapomněli na jednu podstatnou věc, a to je to, že chybí lidé v práci. To je právě to, proč nemůže to zdravotnictví mít volno, které by mohlo mít. A rozhodně, určitě, pokud nastavíme ten stav, jak by mohl fungovat, tak přijdeme na ten model. V obchodě to funguje stejně. A takhle to funguje normálně, běžně v byznysu s čerstvými potravinami, zrovna tak jako ve zdravotnictví. A mrzí mě, že lidé, kteří ve zdravotnictví pracují, mluví tímto způsobem.
Paní a pánové, já pevně věřím tomu, že pan kolega Bláha to myslí dobře, ale přece jenom bych rád slyšel bližší vysvětlení. On tady říkal, znělo to vážně, zakažme práci v neděli, zakažme práci ve svátek. Jenom připomínám, že KSČM navrhuje to, co je v mnoha firmách už běžnou praxí, tak aby byly stejné podmínky pro všechny firmy a všechny zaměstnance, to znamená základní výměra, sazba, nebo jak tomu chcete říci, dovolené pět týdnů. Není to nic převratného, není to nic přelomového. Ale teď v této chvíli si myslím, že je příliš brzy na to, abychom to téma ukončili nebo nějakým způsobem zabili. Já jenom říkám, že prostě to má mnoho různých konsekvencí a že my řešíme tento jeden úsek.
Já si myslím, že o práci v neděli a ve svátek se bavíme už opravdu dlouho, takže víte, o co mi jde. Jde mi o ty zbytečné provozy, které nemusí mít otevřeno, které nemusí jít prodávat, a těch lidí je opravdu hodně, kteří prostě pracují a nemuseli by. Anebo ti doktoři, ale i jiní, budou sloužit zase služby navíc ještě o to víc? Takže o tom se pojďme bavit. Já jsem to tady jmenoval. Dnešní doba je opravdu obrovsky těžká.
Přistupme k tomu rozumně. Já jsem pro. Na jedné straně argumentují tím, že naši lidé pracují příliš mnoho ročně v hodinách nebo měsíčně v hodinách, a současně navrhují prodloužit dovolenou. Co to znamená pro ty firmy? To znamená, co se stane? To je druhá možnost. Já bych doporučoval všem předkladatelům, aby se někde zašli - já vím, že to je pro ně složité, protože to není pro ně úplně přátelské prostředí - zeptat do malých firem, jak to funguje, co to udělá v malých firmách. Současně stát ukládá nesmyslně krátké lhůty na plnění povinností firem vůči státu. Mé oblíbené kontrolní hlášení a pět pracovních dnů, dokdy musíte zareagovat v případě, že je nějaká administrativní chyba v kontrolním hlášení. Co to znamená pro malou firmu, kde je jeden účetní nebo jedna účetní? Současně ty samé účetní nebo ti samí účetní nemají šanci dostat dovolenou mezi prvním a desátým, protože velmi často ti samí zpracovávají mzdy.
Není tomu tak. Nyní tedy můžeme začít hlasovat o jednotlivých návrzích, nejdříve návrhy z politického grémia z dnešního dopoledne. Chcete, abych je opakoval? Má někdo takový požadavek? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu pořadu schůze podle návrhu politického grémia. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 2: z přítomných 177 pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní jednotlivé návrhy, tak jak byly přednášeny. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ano, odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o návrhu kolegy Kalouska, aby se Poslanecká sněmovna zabývala soukromou cestou pana poslance Zdeňka Ondráčka. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ještě pan kolega Kalousek.
Nezpochybňuji toto hlasování, dámy a pánové a pane předsedající. Ale tak trochu chci zaprotestovat proti vaší manipulaci. Naopak jsem zdůvodňoval, proč ta cesta, byť byly deklarována jako soukromá, se tvářila jako oficiální. V tom názvu není jedno jediné slovo soukromá. Posunul jste můj návrh. Mystifikoval jste Poslaneckou sněmovnu.
Nyní návrh pana kolegy Bartoně. Kdo je proti?
Tak já asi začnu od začátku, jelikož jsem minule stihl jenom pár vět. Bohužel tento zákon je přesným opakem zákona, který jsme schvalovali před chvílí. Je to ukázka toho, jak digitalizace vypadat nemá. V roce 2010 byly zahájeny práce na zavedení bezvýznamového identifikátoru. To znamená, abychom přestali používat rodné číslo, což je důležité právě pro ty digitální agendy, aby tam byla zaručena nějaká anonymita a nedocházelo k únikům informací a podobně, aby se lépe pracovalo s informačními systémy. A nyní nám vláda předkládá odsunutí těchto termínů. Primárně jde o termín 2019, konec roku, kdy je v současné legislativě zakotveno, že se přestanou zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to z toho důvodu, že už nebudou potřeba a že nechceme, aby byla zneužívána třeba k různým podvodům a podobně.
Než budeme pokračovat v rozpravě, tak vás seznámím s omluvami. Já otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádné přihlášky. Pan poslanec Kupka se hlásí z místa. Prosím.
Dobrý den ještě jednou. Protože jak zaznělo, tohle je jenom odpověď na to, že ministerstva - teď nejde jenom o Ministerstvo vnitra, ale o další rezorty - prostě reálně za těch deset let, které měla k dispozici na to, aby naplnila platný zákon, tak se na to reálně nepřipravila. Zároveň se často skloňuje, jak je potřeba zajistit bezpečnou identifikaci vůči státu. Tak přímá odpověď na to, jak reálně chce stát zajistit bezpečnou identifikaci, že znovu chce pozdržet ten bezvýznamový identifikátor, který je nepochybně jasnou odpovědí na to, jak zajistit opravdu bezpečnější pohyb lidí na sítích ve vztahu ke státu. Tak opravdu přivést ministerstva k tomu, že ten zákon naplní, jak by měla.
Děkuji. Takže já registruji veto a registruji návrh na zamítnutí.
Já samozřejmě rozumím tomu, co tady padlo ze strany pana poslance Profanta a pana poslance Kupky, a nijak nezastírám, že to pokládám za problém. A toto je samozřejmě pouze cesta, jak lidem tu situaci víc nezkomplikovat. To mně přijde absurdní. Já za sebe říkám, že my se tomu tématu věnujeme. Máme úkol z vlády navrhnout příslušnou legislativu do konce roku a do konce roku to bude. Ale prosím, netrestejme občany tím, že abychom vyčinili ministerstvům, tak jim to ještě zkomplikujeme.
Jestli to má rychle udělat, nemá. Tak vysvětlete mi to.
Já děkuji.
Já se to pokusím panu kolegovi trošku objasnit. Ono jde o to, že budeme používat agendové identifikátory, které budou pro každou agendu jiné. To znamená, že jejich případný únik bude bezpečnější, bude výrazně hůře ztotožnitelný s danou osobou.
Nyní tedy bychom měli otevřít obecnou rozpravu, ale máme 59, tak jestli s přednostním právem... Tak otevírám obecnou rozpravu... Ale už je 19. hodin.
To si myslím, že je nepřijatelné. Pro nás určitě nepřijatelné. Vracíme se o hodně desítek let zpátky. Já si dovolím teď požádat o přestávku na poradu klubu KSČM v délce čtvrt hodiny. Třeba se podaří najít nějaké východisko.
Teď. Děkuji. Prosím, pokračujte.
Zaměstnancům ostatních zaměstnavatelů může být dovolená prodloužena bez jakéhokoliv omezení, tedy lze sjednat podmínky pro prodloužení dovolené. V Belgii činí 20 nebo 24 dní a je to rozdílné podle dnů v týdnu, kdy se pracuje, a také podle placených státních svátků. V Bulharsku tato doba činí 20 dnů. V Dánsku tato doba činí 25 dnů, v Estonsku tato doba činí dokonce 28 dní, rozumíme pracovních dnů bez dnů, které jsou označeny za dny svátků nebo dny pracovního klidu. Ve Slovinsku je to 20 dnů, ve Španělsku 22 dnů, ve Švédsku 25 dní, ve Velké Británii 28 dní. Předtím dovolená v rozdílných délkách byla poskytována pouze státním zaměstnancům ve státních službách, a to ještě po určitých letech, která museli odpracovat. Tím by se vyřešil i onen problém diskutovaný v části o zkrácení pracovní doby ze 40 na 37,5 hodiny týdně. Děkuji vám za pozornost a věřím, že tento návrh zákona propustíte do dalšího čtení v Poslanecké sněmovně.
Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám přednesl svou zpravodajskou zprávu. Dovolte mi proto, abych vás na začátek seznámil, jakým způsobem je doba dovolené řešena mezinárodně platnou úpravou v rámci Evropské unie a jaká je dosavadní právní úprava v rámci České republiky. Tato úmluva upravuje základní principy úpravy placené dovolené. Minimální délka placené dovolené je tři týdny za rok. Může být stanovena minimální doba práce nutná pro vznik nároku na dovolenou. Osoba čerpající dovolenou má nárok na svoji normální nebo průměrnou mzdu.
Dále píší, že k předpokládaným pozitivním dopadům do sociální oblasti - připomíná strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020, jejichž jednou oblastí je právě ta, která je označena jako dluhy. Neúměrně zatěžuje celý systém, výrazně snižuje vymahatelnost pohledávek, zvyšuje neefektivitu vymáhacího procesu a zvyšuje společenské náklady. Zároveň je obsažena ve strategii boje proti sociálnímu vyloučení, jak už jsem zmínil, je v programovém prohlášení vlády. Když s těmi dlužníky mluvím, tak oni často zmiňují, že za prvé ani nerozumějí tomu papíru, který jim přijde. Těch změn by tam bylo třeba více. Nicméně je to takový základ, bez kterého se dál nepohneme a bez kterého to exekuční prostředí nevyčistíme.
Děkuji panu poslanci Koláříkovi, který vystoupil jako zástupce navrhovatelů. Ale tuto změnu musíme schválit hlasováním. Opět jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Ale je nás tady dostatečný počet. Takže budeme hlasovat o změně zpravodaje. Hlasování číslo 27, přihlášeno 167 poslanců, pro 133, proti nikdo. Prosím pana zpravodaje Marka Bendu, aby se ujal slova.
Otázka teritoriality exekutorů, ať už jakéhokoliv charakteru, ať už tak, jak je navrhována v tomto návrhu, řekněme, toho krajského nebo oblastního charakteru, okresního charakteru, se řeší mnoho let. To znamená, že logicky Exekutorská komora přichází s tezí, že by bylo rozumné toto přerozdělení učinit. Hledá se nějaké řešení. Já netvrdím, že řešení navrhované poslanci nemůže být nakonec výsledkem, nicméně bych chtěl upozornit na skutečnost, že vláda v tomto případě dala negativní stanovisko. Já si tím zdaleka nejsem jist. Já sám za sebe říkám, a říkám to opakovaně, že si myslím, že přerozdělení trhu mezi exekutory neřeší vůbec nic. Proto bych byl velmi zdrženlivý k tomu v tuto chvíli schvalovat a spíš bych opravdu, a to spíše výjimečně, já to tak nedělám příliš často, ale spíš bych opravdu vyčkal na to, až vláda přijde s nějakým návrhem, který se pokusí vyvážit zájmy všech v téhle oblasti, protože mi přijde, že tohle je příliš proexekutorský návrh. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní ministryně Benešová.
Je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy na pět týdnů dovolené bude právní nárok, dojde k významnému zvýšení nákladů na straně zaměstnavatelů. Vzhledem k tomu, že od března 2017 došlo k nárůstu mezd, lze očekávat, že tato částka bude vyšší. Zaměstnavatelé potřebují pro získání a udržení zaměstnanců nástroje, které mohou pro tyto účely použít v závislosti na svých hospodářských výsledcích. V okamžiku, kdy stát z těchto benefitů udělá nároky všech zaměstnanců, omezuje soutěž zaměstnavatelů na trhu práce a svým způsobem poškozuje i sám sebe, konkurenceschopnost své nabídky na pracovním trhu. Navíc bude mít nežádoucí dopady i na zaměstnavatele v neziskovém nestátním sektoru, včetně těch, kteří zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností. Ze všech zde uvedených důvodů Hospodářská komora zásadně nesouhlasí s poslanci navrhovanou změnou. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, a než vyzvu řečníka, tak vás seznámím s omluvenkami. Nyní prosím s přednostním právem do rozpravy paní poslankyni Maláčovou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zmínila, že sociální demokracie tento návrh na zavedení pěti týdnů dovolené podporuje. Podporujeme tento krok dlouhodobě. A ty teze jsou jednoduché, proč tak děláme. Víte, že dneska většina zaměstnavatelů už pět týdnů dovolené má dávno zavedených a takto to funguje i ve velké části evropských zemí kolem nás. A myslím si, že by bylo dobré tyto pracovní podmínky narovnat tak, aby pět týdnů dovolené měli všichni čeští zaměstnanci. Je také zjištěno, že pokud lidé mají více času na odpočinek a více volného času, tak roste produktivita práce. Dalším důvodem, proč navrhujeme nebo podporujeme pět týdnů dovolené, je to, že se připravujeme...
Já vám rozumím. Prosím, pokračujte.
Já si myslím, že důsledkem toho bude také, že bude potřeba méně pracovní síly, a proto kratší pracovní doba bude jedno z opatření, které tomuto trendu bude předcházet.
Já také děkuji.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já určitě nechci opakovat ty argumenty, které jsem tady uváděl. Pouze bych chtěl konstatovat, že se připojuji ke stanoviskům Hospodářské komory, k argumentům, o kterých jsem tady mluvil, o tom, že kumulace jak nákladů na pracovní sílu, tak nároků na podnikatele a zaměstnavatele je v poslední době příliš, a tento krok, povinné navýšení dovolené, považuji za jeden z těchto negativních kroků. Schválení podobného návrhu považuji za krok naprosto opačným směrem. Z těchto všech důvodů navrhuji, aby byl tento návrh změny zákona zamítnut v prvním čtení.
Registruji váš návrh na zamítnutí.